Děkuji. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.
Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko.
Děkuji. Kdo je proti?
Jak už tady bylo vysvětleno, jedná se o mírnější zvýšení, než obsahuje vládní návrh. Rozpočtový výbor nedoporučil.
Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.
To jsme schválili.
On to teď říkal, že se zvedlo jenom loterie na 35 a ostatní podle stávajícího stavu, ne podle vládního návrhu. Takže zatím jsme v situaci, kdy jsme ponechali vládní návrh, tak jak je. Takže nemá pravdu paní ministryně, ale má pravdu pan zpravodaj.
Nerozumím, omlouvám se.
Ano, před opakovaným hlasováním prosím o pětiminutovou pauzu na krátkou poradu našeho klubu.
Já bych této žádosti vyhověl, abychom nehlasovali způsobem, který by byl pak zpochybnitelný. Pokud není nějaká námitka od ostatních klubů, vyhlašuji pětiminutovou přestávku na poradu klubu ODS. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Tedy to je vyjádření pro stenozáznam. Hlasování není zpochybněno.
Děkuji za slovo. Já bych si dovolil v té tematice udělat takový exkurz, abychom věděli, kde jsme. A navážu na to, o čem mluvil Marek Benda, o tom černobílém světě, a tady bych to bral spíš o tom, jak jsme tady jako na houpačce. To byl všechno výsledek toho, že jdeme od extrému do extrému, jak je to v České republice bohužel běžné. Což byly všechny ty věci, které se děly předtím. Poté se zjednodušila komunikace exekutora s bankami. Poté se vytvořily určité další vzory některých exekutorských písemností, tak aby se to celé zjednodušilo. A dostáváme se už, říkám, beru to telegraficky, dostáváme se už přibližně do současnosti. Tady bych prosím pěkně připomněl dvě novely insolvenčního zákona, které s tím úzce souvisí. Připomínám, že tato částka byla 16 072 a zvýšila ji vláda na 25 715, aby se motivovali ti lidé, aby více vydělávali, aby nebyli v té šedé ekonomice, aby jim to nebránilo si žádat, vyhledávat lépe honorovanou práci. A poprvé, prosím pěkně, poprvé v historii v roce 2018 bylo ukončeno více exekucí, tedy 540 tisíc, proti těm 505, než ty, které byly nově zahájeny. Počet exekucí tedy postupně klesá. Těch je teď 160 tisíc.
Děkuji.
Koukáte na mě, já vím proč, ale já musím reagovat na Patrika, protože v praktickém životě to tak nefunguje, že když se zvýší mzda, tak nemám zájem o to, abych ji měl za měsíc zase vyšší. Prostě je to normální, že na vyšší peníze si rychle zvykneme a koukáme na to, jak bychom si mohli vydělat zase víc. V ten okamžik zase ten stát pořád přichází o ty penízky. A počítejte, pokud bychom měli 100 miliard, tak bychom se vůbec tady nemuseli dohadovat o hromadě věcí.
Neznám přesná čísla hlasování jednotlivých senátorů a senátorek. Ano, my to aktivně přinášíme do politické debaty, aktivně a opakovaně to navrhujeme. Bohužel jsme nebyli úspěšní. My, když to chceme zjednodušit, tak si myslíme, že by stačilo, kdyby stát dodržoval dvě jednoduchá pravidla: nepřekážet a nepodnikat. Aby nepodnikal stát, aby stát nepřekážel. Nic dramatického. Přesto vládní většina tento návrh, který by zjednodušil - zjednodušil - povinnosti drobných a malých podnikatelů, odmítla. Vládní většina taky odmítla zvýšení povinné registrace k DPH. To byla jasná a konkrétní pomoc drobným podnikatelům. Odhadované dopady Ministerstva financí z původních 15 až 30 miliard byly po našich protestech a otázkách sníženy zhruba na 7 až 10 miliard. Samozřejmě by všichni podnikatelé i při tom zvýšení měli možnost dobrovolně se přihlásit k platbě DPH, pokud by to považovali za pro ně výhodné. Pokud si porovnáme statistiky a porovnáme jazykovou vybavenost v naší republice, tak na tom nejsme určitě nejlépe. A na tom se shodneme. A říkám - ne změnou zákona, ale jenom změnou metodiky. Dneska už tady zaznělo, že to už jednou bylo platnou částí naší legislativy. Nedošlo k účinnosti. A dneska jsme měli šanci pomoct vládě s naplněním jejího vládního programového prohlášení. Je opravdu paradoxní a spíš smutné než úsměvné, že prvky nebo body programového prohlášení této vlády navrhuje opozice, opozice pro ně hlasuje, vládní většina to odmítne, aby současně řekla: my připravíme totožný návrh. Tomu skutečně nemůžou daňoví poplatníci rozumět. Kdyby to vláda chtěla, tak za ty tři poslední vlády, za těch posledních šest let měla bezpočet šancí, ať už Sobotkova vláda, první vláda Andreje Babiše, nebo druhá vláda Andreje Babiše, tohle navrhnout a za podpory opozice prosadit. My navrhujeme razantnější snížení daní. Přesto jsme připraveni podpořit jakékoli snížení daní.
Pan poslanec Fridrich vystoupí v obecné rozpravě, připraví se pan poslanec Hrnčíř.
Hezký večer, vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové. Já bych se chtěl vyjádřit krátce k sněmovnímu tisku 295 a vyjádřit lehce odlišný názor, než měla tady spousta mých předřečníků. Poslanecký návrh zákona 295 by mohl vést k nadměrnému navýšení administrativní zátěže soudů. Původním záměrem, proč se vůbec exekutorský systém do právního řádu zaváděl, bylo odbřemenění soudů od výkonu rozhodnutí, které v podstatě vůbec nefungovalo. Nepovažuji tedy za správné, aby se na soudy vracely zpět činnosti, které dosud exekutoři vykonávají. V souvislosti s principem teritoriality, který poslanecký návrh u exekutorů zavádí, je nutné si uvědomit, že exekutoři v českém právním řádu mají postavení spíše specifického podnikatele než prodloužené ruky soudu. Je proto sporné, jestli se má místní příslušnost exekutorů podřídit justičním pravidlům. Tento poslanecký návrh dále obsahuje řadu legislativně technických problémů. Obě ustanovení řeší situaci, kdy vyjde najevo, že byl exekutor určen v rozporu se zákonem. V jednom případě má rozhodovat exekuční soud, ve druhém krajský soud, v jehož obvodu působí soud exekuční.
Prosím.
Já ten návrh na zamítnutí nepokládám za rozumný. Z prostého důvodu.
Já se tady radím o dalším postupu, takže se omlouvám, že jsem zrovna asi dvě vteřiny neposlouchal, co se děje v sále. Je 21.14, máme tři přihlášené do rozpravy, a pokud to chceme doprojednat dneska do půlnoci, tak bychom tady opravdu měli pracovat efektivně.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, předkládaný vládní návrh mimo jiné usiluje o to, aby byla exekuční řízení vedená proti témuž povinnému koncentrována u jednoho soudního exekutora. Exekutor by povinně bez zbytečného odkladu zapisoval do rejstříku zahájených exekucí údaje stanovené zákonem, aby bylo možné co nejdříve zjistit, který exekutor vede proti povinnému předchozí exekuční řízení, a u kterého exekutora se tedy řízení proti témuž povinnému mají koncentrovat. Ovšem vzniká tak problém se zvýšením nákladů na vymožení pohledávky. Protože podle těchto nových podmínek předá další exekutor exekuci exekutorovi, který vede první exekuční řízení, bez ohledu na rozsah pohledávky a vzdálenosti k povinnému, což je zásadním nedostatkem této vládní novely. Nově by věřitel podal svůj návrh exekučnímu soudu, což je zpravidla okresní soud v místě trvalého pobytu povinného, soud dle jasně stanoveného klíče určí exekutora se sídlem ve stejném kraji, jako je exekuční soud, tedy v kraji trvalého bydliště povinného. Veškeré další exekuce proti povinnému bude pak soud přidělovat stejnému, již dříve určenému exekutorovi. Následkem této úpravy bude posílena nestrannost exekutora a jeho nezávislost na oprávněném. Tím, že všechny exekuce povede jeden exekutor, získá tak tento exekutor a jeho prostřednictvím nepřímo i povinný přehled o počtu exekucí vůči povinnému a reálné vymahatelnosti pohledávek. Sloučením exekucí jednoho povinného pod jednoho exekutora odpadne i výrazná administrativní zátěž třetím subjektům. Sloučením navíc dojde i ke snížení nákladů řízení, což na straně povinného zvýší možnost splatit pohledávky. Právě místní příslušnost soudních exekutorů je zavedena ve většině členských států Evropské unie. Prosím tedy o podporu našeho návrhu zákona, který výrazným způsobem zlevní exekuce a pomůže lidem z dluhových pastí.
Připraví se pan poslanec Leo Luzar. Prosím, máte slovo.
Podporujeme také princip teritoriality. Tady podotýkám ve smyslu krajské soudní teritoriality. Podporujeme také principy, které jsou vetknuty do vládního návrhu a týkají se zastavování exekucí pro nemožnost vymožení pohledávek.
Posledním zatím přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Leo Luzar.
Já tady poslouchám dvě hodiny jeden projev, tři hodiny jeden projev. To není normální jednání sněmovny! Tohle je snad ústavní? Tohle snad odpovídá nějakým zákonům, to, že Sněmovna vypadá takto směšně, že se na to nedá koukat? Tady si myslím, že opozice volá po svých právech, ale ona vlastně snižuje úroveň Sněmovny, její respekt ve veřejnosti. A opakuji vám, určitě veřejnost chce, aby byl přijat rozpočet. To je naprosto v souladu s demokratickými principy a s výsledkem voleb! A co chcete vy? Aby pokračovala tady ta šaškárna? To má smysl podle vás? To je to, co chcete před veřejností obhájit? Tomu zase já nerozumím. Tak já vám říkám, nebojte se, je tady většina. Nebojte se jí, ona prosadí svou vůli. Až budete vy po volbách, ustavíte koalici, budete vy také potřebovat prosadit to, co jste chtěli. Přece když máte nějaký výsledek voleb, tak máte mít možnost také realizovat to, co jste chtěli! A my chceme realizovat toto právo! Nečarujte tady debatami o Ústavě a zákonu, když porušujete to základní v této zemi! To je, oč tu jde! A mě to tady nebaví ty hodiny poslouchání té vaší recitace!
Fakticky se přihlásil pan poslanec Václav Klaus.
Tak já bych fakticky zareagoval na svého předřečníka pana ministra kultury. Já také, až budu chtít snižovat daně, tak budu s nelibostí hledět na to, kdyby tady někdo zablokoval Sněmovnu na tři čtvrtě roku. To také v pořádku není.
Já tedy musím říct, že zvukový záznam pana ministra kultury Zaorálka si uschovám pro ty budoucí případy, kdy nás opět bude seriózně nabádat, abychom ztišili hlas a mluvili normálně. Ale chtěl jsem říct, na jeho vystoupení jsem chtěl zareagovat něčím jiným. Samozřejmě, že má vláda právo prosadit svoji vůli. To pak není právní stát, pane ministře kultury! A promiňte, to je priorita naprosto zásadní. Já jsem respektoval, když pro vás církevní restituce byly tak principiální věcí, že jste tady obstruovali nepředstavitelným způsobem, tak jsme to také museli vydržet. A vy jste měli možnost volby. Vy jste u těch církevních restitucí nenabízeli kompromis, vy jste nenabízeli možnost volby, vy jste prostě jenom nechtěli připustit schválení tohoto zákona. My jsme tady jasně nabídli slušnou politickou dohodu, mimořádně korektní politickou dohodu, a já ji ještě jednou zopakuji. A když to uděláte, tak musíte počítat s důsledky. Přesto si je žádný předsedající tenkrát nedovolil napomenout, že nemluví k věci. Já jsem k návrhu na reformulaci pozměňovacího návrhu paní poslankyně Kovářové, který se týká zdanění technických rezerv, mluvil důsledně a pouze k otázce, které se týká zdanění technických rezerv. Vám prostě bohužel je ten zákon ukradený! Vy jste ho porušili. Porušili jste přísahu, kterou jste skládali, protože jste vědomě porušili zákon, místo abyste se dohodli!
Teď jsem vám nerozuměl, v kterém momentu chcete tu přestávku.
Nejenom že vláda nezvyšuje (?) daně, nejenom že zvyšuje jiné, o tom budu mluvit za chvíli, tak vláda zavádí úplně nové daně. Pak už se to spočítat dá, ale s tím, že se mají odpočítávat i vsazené částky, nevím, můžeme si za rok nebo za rok a půl říct a ptát se Ministerstva financí, kolik tato nová daň přinesla peněz do státního rozpočtu. Je to jednorázový příjem, nemá to žádný smysl, vláda odmítla i rozumný kompromisní návrh paní poslankyně Kovářové. Uvidíme, možná přinese jiné návrhy zákonů a uvidíme. Ta rozhodnutí nebudou jednoduchá i vzhledem k tomu, jaká rozhodnutí činí okolní státy a někteří z partnerů v Evropské unii. Jak snížení základní slevy, tak snížení sazby daně z hrubé mzdy. Já říkám, já to nekritizuji, jenom tady se ukazuje to pokrytectví vlády, když tvrdí, že jiné spotřební daně zvyšuje s ohledem na zdraví našich obyvatel. Tady to jde opačným směrem. Velmi často mluvíme o tom, jak je třeba dělat nějaká účinná opatření pro krajinu. To jsem skutečně považoval za drobnou věc, která by mohla pomoci té krajině, nicméně z pro mě neznámých důvodů i toto vládní většina odmítla. Vládní většina rozhodla, že nejvíc problematický hazard v České republice je Sportka. Ano, slyšíte dobře. Já tomu úplně nerozumím. Já bych poprosil, jestli mi chce někdo něco říct, ať přijde k mikrofonu, ať mi to řekne, ať na mě nekřičí.
A já si myslím, že si nezaslouží, aby bylo projednáváno v tak pozdní hodinu, když už všichni jsou unaveni, a jak se říká, už by to chtěli mít rychle za sebou. Proč vznikly dluhové pasti? Jak bylo na tom prvopočátku? Protože my momentálně v těchto návrzích řešíme ten důsledek, ten dopad. Ale bavme se o zodpovědnosti. Zodpovědnosti těch, co stáli na začátku. Bohužel, sám jsem měl tu zkušenost a vnímám ten problém v širších souvislostech. Na počátku bagatelních dluhů, které potom přerostly na x-násobek výsledků, byly obce. Slyšíte dobře. Protože každá trošku větší obec, která spravuje pohledávky, měla svého právníka. Vymáhala tyto pohledávky. Snažila se ty lidi kontaktovat a získávat je. I co se stalo po přijmutí zákona o exekutorech? Dokonce to zdůvodňovali tím, že ušetříme. Čili tady bych přivítal všechny ty, kteří na počátku těch exekučních problémů stáli, aby se trošku chytli za nos, že ty obce, které rozprodaly tyto dluhy, mají svůj díl viny. A tady se přikláním k tomu, aby v tom návrhu bylo taky řešeno to, že všichni ti, kteří spadají pod státní správu, popřípadě samosprávu, byli povinni vymáhat své pohledávky sami. Protože já si stále myslím, že za to nemůžou ti obyčejní dlužníci, za to může stát, že rozpoutal tady tento exekutorský byznys. Druhý problém, který docela vnímám, je, že jako stát jsme zanedbali regulaci. Zeptejme se, jak je možné, že jsme to jako politici připustili. Jak jste to, kolegové a kolegyně, mohli připustit, že tady existovaly firmy, které lidem půjčovaly za takovýto lichvářský úrok? Protože to taky byl důvod, proč ti lidé do těch exekucí spadli a proč se potom byli nuceni ozývat a bránit třeba dalšími půjčkami. Ale to bylo svobodné podnikání. Přece každý má svobodu rozhodnout. Ale jak vidět, mnoho lidí v určitém okamžiku není schopno zbrzdit své pohnutky. Z druhé strany tady máme instituce, které jim půjčují. Dneska se ten módní hit konsolidace úvěrů a podobně nazývá. Jak je to možné, že vlastně další se přiživují na jeho neštěstí, které má, a půjčují mu následně? A je to jeho vlastní riziko, že ty prostředky půjčil. A třetí problém, na který chci upozornit a který vůbec, ale vůbec tady nezazněl, jsou půjčky mezi rodinou. Zkuste se nad tím zamyslet každý u sebe, kolik je rozpůjčovaných prostředků v rámci rodiny, mnohdy nenávratně půjčených s tím, že oželím, protože přece to je příbuzný, který si ode mě půjčil. Ale kolik těchto půjček vlastně končí u těch lidí, aby jim pomohlo, a kolik bylo jenom vytloukání klínu klínem, aby se na tom někdo namazal? To je problém, který tady vůbec neřešíme a který bereme jako samozřejmost, byť to vnímám jako podstatně větší problém, protože to nabourává mezilidské vztahy, nabourává to rodinnou solidaritu a je to problém, který vůbec nikdo nezmiňuje a vůbec nikdo neřeší.
Já vám jenom položím jednu otázku a to je: a kdo to všechno, to. co jsme slyšeli, na konci odmaká nejvíc? Nejvíc to odmakají ti zaměstnavatelé, protože musí ty peníze všechny vybrat, musí s těmi lidmi pracovat, musí zabezpečit, že ty peníze dojdou na správné místo, musí zabezpečit komunikaci s tím exekutorem, a přitom s tím nemají vůbec nic společného. Za mě nesmysl, pojďme se nad tím zamyslet. Prostě je potřeba sebrat veškeré povinnosti podnikatelům, protože největší povinnost je starost o ty lidi, kteří pracují a jsou v exekucích.
Také děkuji a ještě vás seznámím s omluvenkou.
Já bych chtěl trošičku reagovat, a rád s ním diskutuji, s Leo Luzarem. Předtím tady bylo 60 tisíc poskytovatelů úvěrů, dneska jich je registrováno, teď mě nechytejte za slovo, na ČNB nějakých osmdesát, teď nevím. Předtím nemuseli zkoumat bonitu, teď je to přímo explicitně napsáno, že musejí zkoumat bonitu toho dlužníka. To, co my tady řešíme, je takový ten nános z minula, nikoliv to, co se děje teď aktuálně.
Pane ministře Zaorálku, i kdybyste křičel ještě dvakrát tak hlasitě, tak nebudete mít pravdu. A to prostě není pravda. V české Ústavě a v českém právním systému, stejně jako je to v jiných evropských zemích, existuje zvýhodnění vlády, tedy výkonné moci při projednávání rozpočtu. I u nás takové zvýhodnění existuje. Postupuje se jiným způsobem, časově i z hlediska způsobu schvalování. A má to jeden dobrý důvod. A tím se to liší od toho schvalování daní.